A ještě jedna věc. Méně prosím podléhejte PR agenturám a ideologickým rádcům a nehledejte překážky tam, kde nejsou. Protože energetika je o technice a ve finále je to nakonec o nějakém pragmatickém řešení. I když chápu, že ta ideologie se do toho lehce nabourává. Tak dobré ráno. Prosím pěkně, o čem se bavíme o ropě? Komu tady patří ropa? Kralupy i Litvínov patří polskému PKN. To je realita. Kdo kupuje ropu? Český stát? České firmy? Tam si kupují ropu. A vy se fakt domníváte, že nám Evropa bude vracet to, že dáme elektřinu za jinou než tu šílenou cenu tím, že PKN nedostane ropu? PKN si tu ropu bez problémů opatří. A víte, kde si ji opatřuje? Víte, odkud ji zejména bere? Bere ji z Ruska. No protože mu to Rus dodává velmi levně dneska. Rus samozřejmě to tlačí pod cenou, protože se potřebuje ropy zbavit a protože ví, že budou nějaké sankce, a Polák dělá vesele to, myslím tím PKN, že tu ropu kupuje. A víte, jaká je rafinérská marže meziročně rozdíl? Desetinásobně větší! Jediné, o čem rozhodujeme, je, kolik bude ropy v zásobnících. Kdybych si chtěl rýpnout, pane ministře, tak vám řeknu, že už tam máte 84 dní, ačkoliv za nás tam bylo 94 dní. Jenom vám chci říct, že když jsme vám to předávali, vy jste tak přesný, pinktlich na to, kolik bylo čeho, když se předávalo, tak tam bylo 94 dní a dneska tam máte 84, ale vím ten důvod, vím, že to je kvůli Správě hmotných rezerv. To jsme si nevšimli, že nám tady v tom plynu nepatří nic? Vždyť nám nepatří, prosím vás, ani fusekle toho, kdo tam opravuje ty trubky. To se musíte bavit s Rakušanem, s Maďarem nebo s Němcem. Ano, ti rozhodují. A na druhé straně jsou komerční společnosti, které rozhodně, pane ministře, nepodporují českou energetiku, na to zapomeňme, oni podporují svůj byznys. A velmi dobrý byznys. Protože se podívejte, za kolik nám ten plyn prodávají. To nevyčítám, to je realita. Vy na to nemáte ten vliv. Ale nestrašme se tím, že nám přestanou dávat plyn. Protože ve finále, věřte, že k tomu dojde, nebude nedostatek plynu. A to je dobrá zpráva. Evropa začala velmi intenzivně pracovat, doplnily se zásobníky, dobudovaly se terminály. Ale co zde hrozí naprosto zásadní způsobem, je cena, ta poroste nahoru, z důvodů, které jsem zde říkal a které jsem se pokoušel nějakým způsobem představit, zanalyzovat a o kterých všichni velmi dobře víme. A jenom řeknu jedinou věc. Připravili jsme tři pozměňovací návrhy. A ty pozměňovací návrhy, pokud nepřijmeme, tak opravdu to nebudu zcela chápat. Jeden je týkající se úspor. Když to budete aplikovat, supr, když ne, tak ne. Je na vás, jakou nařídíte. Náš názor byl 1 500 korun. A dejte to do té ceny. Bude to přehlednější, pro každého jasné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než zahájíme 39. schůzi Poslanecké sněmovny, připomínám, že i na 17. hodinu byla svolána schůze, a to 37., a na 17.30 pak byla svolána 38. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní tedy zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 13. září tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Nikoho nevidím, že by se hlásil. Kdo je proti? V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 104 přítomných, pro 100, proti žádný. A já tedy konstatuji, že jsme ověřovatelkami 39. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Miladu Voborskou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, proto ji končím a přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Přikročíme tedy k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 2 je přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 139, proti žádný.
My už příliš s ohledem na evropskou regulaci jít nemůžeme a dostaneme se právě díky udržení té snížené sazby vlastně do stejné situace, do stejné podoby, jakou mají právě dopravci ve všech těch okolních státech. Již jsem zmiňoval Polsko, Slovensko a tak dále. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Upozorním, že ještě nebyla otevřena rozprava, proto nejsou možné faktické poznámky. Pardon, omlouvám se, že vás ještě přerušuji, paní poslankyně, ale poprosím kolegyně a kolegy o ztišení.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové.
Já se omlouvám, paní kolegyně, ale přece jenom hladina hluku je opravdu velmi vysoká. Ještě jednou vás chci, kolegyně a kolegové, požádat o ztišení, abychom přednesený návrh usnesení, který výbor schválil, všichni slyšeli. Já zahájím hlasování o tomto návrhu vést obecnou rozpravu. Kdo je proti? V hlasování číslo 5 je přihlášeno 147 přítomných, pro 123, proti nikdo. Tudíž jsme schválili, že povedeme obecnou rozpravu, a já ji tímto otevírám. Do rozpravy je již přihlášen pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Nejsem takový optimista jako pan ministr. Jenom ještě malinkou poznámku.
Pan poslanec Hrnčíř je přihlášen z místa. Teď se tam dokonce načetla vaše přihláška.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, když jsme tady před čtyřmi měsíci schvalovali tohle snížení pro naftu i benzin, tak jsem tady říkal, že na čtyři měsíce to nemá smysl, že to děláte jenom proto, že na podzim budou volby, abyste si tady před volbami zase udělali nějaké kolečko a řekli, jak strašně pomáháte, jak zachraňujete dopravce, zachraňujete hospodářství, zachraňujete občany. No, je to přesně tak, jak jsem předpověděl. A jak říkal pan ministr Stanjura, já s tím souhlasím, málo, pozdě a špatně. Kdybyste tu pomoc mysleli skutečně vážně, tak nebudete mít stále a nebudete trvat na nejvyšší DPH u pohonných hmot. Proč nesnížíte DPH u pohonných hmot tak, jako to dělají ostatní státy okolo nás? To byste pomohli občanům, pomohli byste drobným živnostníkům. Proč to neuděláte? Máme nejvyšší DPH na základní potraviny, na energie. Proč zdaňujeme energie jako luxusní zboží? Jaký to má důvod? To by byla skutečná pomoc. Takže snižme DPH na základní potraviny, na energie a na pohonné hmoty.
S faktickými poznámkami se nyní hlásí pan poslanec Adamec a pak následuje pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, tak vidím, že se mé včerejší heslo a slogan ujal tady v opozici. Jsem rád, že jste na to přišli také, protože to tak je. Vy se tváříte, jako když neznáte stav státního rozpočtu.
Ten přímý kontrakt mají i Slováci, mají ho i Němci. Ale vy jste si vzali rukojmí, kvůli vaší ideologii jste si vzali za rukojmí občany České republiky a radši ten stejný ruský plyn kupujete přes německého překupníka. A já myslím, že už toho lidi mají dost. Ale prostě ta empatie vám opravdu chybí. Skončete už s tou lží! My, SPD, Tomio Okamura. Ale vy musíte položit tu vládu, podat demisi, a my vás musíme vyměnit. Takže nízké ceny elektřiny jsou nedovolená podpora, ale když firmy dostanu do krize, tak následné kompenzace jsou podpora dovolená? To by ani Špidla nevymyslel. Ale zpátky se vrátím k tomu přímému kontraktu na plyn. Já jsem volal po diverzifikaci zdrojů. Já jsem říkal - nebuďme závislí na Rusku. Opakovaně jsem to říkal. Nebuďme závislí na jednom zdroji. Nikdo z dosavadních vlád - a SPD nebylo nikdy ve vládě, takže my za to odpovědnost nemáme - tak nikdo na té energetické bezpečnosti České republiky nepracoval. Ale já zároveň jedním dechem dodávám, pracujme na té energetické bezpečnosti, ať na co nejbližší období, ať od co nejbližšího období už nejsme závislí na tom jednom zdroji, ať nejsme závislí na tom Rusku. To přece musí být cílem. Česká republika, čeští občané a české firmy na prvním místě. Je to černé na bílém. Krásné české přísloví - ne slova, ale činy! A ty činy vám chybí, pořád jenom slova a hlavně osobní útoky na opozici. Osobní útoky na opozici máte a hlavně osobně útočíte na statisíce občanů České republiky, protože premiér Fiala osobně zaútočil na téměř sto tisíc demonstrantů na Václavském náměstí. Celonárodní krizi vyvolanou Fialovou vládou, německými zájmy a bruselskou byrokracií. Cenové moratorium na ceny elektřiny a plynu pro všechny odběratele, tedy zastropování, je naprosto legitimní krok. A je nejen legitimní, je to jedno ze zásadních ekonomických řešení, schopné nás ze současného stavu krize vyvést. To neříkám já, to říká každý soudný ekonom. To neříkám jen já, to říká každý soudný ekonom, každý podnikatel, každý živnostník, každý člověk v této zemi se špetkou zdravého rozumu. Nechápu to. No, chápu to, protože vás znám. Vám jsou totiž občané a firmy úplně ukradeni. Je potřeba také, aby stát vlastnil zásobníky plynu a energetickou infrastrukturu samozřejmě vedoucí přes naše území. V případě ČEZ je řešení poměrně jednoduché, stačí chtít. A to platí i pro nucený odkup energetické infrastruktury. Stát by měl vlastnit strategickou infrastrukturu, aby měl přímý vliv na ceny. A rozumné státy i na Západě to takto mají nastaveno. Je třeba samozřejmě změnit legislativu a upravit ji tak, abychom skutečně, nikoli jen na oko podpořili energetickou soběstačnost domácností, obcí a krajů. Obce samozřejmě mohou za pár desítek milionů přidat například kogenerační spalovny na dřevní a jiný odpad nebo bioplynové stanice opět na odpad ze dřeva, seno, komunální odpad a odpad z kanalizace. V Rakousku a Německu jsou už i malá města, která jsou nejen energeticky soběstačná, ale dokonce přebytky dodávají do celostátní sítě a vylepšují si tím rozpočet. A varoval jsem před závislostí na ruských zdrojích. A samozřejmě energetická bezpečnost a soběstačnost je vždy výhodná i ekonomicky.
Není možné říkat jednou větou snížíme DPH a nepřidáme obcím na to, aby zaplatily svoje náklady. To je prostě realita. Do budoucna, pokud se to nezmění, pokud Evropa neprocitne, tak je to cesta do pekel.
Děkuji za dodržení času. Tak prosím.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Jenom ke spotřební dani. Tak my tu přinášíme pozitivní řešení, na kterém se všichni shodneme, a přesto tu získáme kritiku. A když bude opravdu potřeba, tak to půjde dále na podporu firmám a občanům v rámci energetické krize. A nakonec se tady od stejných lidí dozvíme, že dneska už není dobré jezdit do Maďarska, protože prostě se stalo, že často tam lidé ty pohonné hmoty vykoupili, protože prostě nebyly. Mnoho českých občanů, kteří v létě cestovali, tak vědí, že si prostě často na pumpách v Maďarsku nenakoupili, anebo nakoupili za takové ceny, které nebyly vůbec jiné jako zde v Čechách. Prostě tady někdo rozbil prasátko, nechal tam haléře, a teď je nám vyčítáno, že jsme ještě nenašli další prasátko, které bychom rozbili. No není tam. A co se týká spotřební daně, chtěl bych tady jenom upozornit jako předseda podvýboru pro dopravu, že my tím pomáháme samozřejmě k tomu, aby se neprojevily vyšší ceny ve všech různých komoditách. Ale pozor, jenom železnice má tu trakční energii velmi vysokou.
Prosím.
Začíná tady klasická přestřelka. A já bych vás chtěl jenom poprosit, pojďme zvolit slovník trošku jiný než to, že tady popravujeme průmysl a že tady ožebračujeme český národ. Pojďme se bavit kultivovaně, kriticky.
Děkuji za ten vstřícný návrh pana kolegy. Já konstatuji prostě realitu, kterou vnímáme, kterou vnímáme z terénu. My se asi stále neposloucháme. Pan poslanec Lochman mluví o tom prasátku, o tom, že není další, které bychom rozbili, není, kde ty peníze vzít. To znamená ne s dotacemi ze státního rozpočtu. To za prvé. A za druhé, teď jsem byl velmi překvapen, když pan poslanec Lochman, koaliční partner ze STANu, jako předseda dopravního podvýboru otevřeně mluví o těch energiích, o té trakční energii. Zatím ta zpětná vazba je, že je to strašně moc. Takže já věřím, že třeba to nějak domluvíte, že možná přijde nějaké lepší řešení. Tohle je dobré, abyste věděli. A ještě mám pár vteřin. Pokud jsem dobře poslouchal, pan kolega Adamec mluvil o tom, že dříve Poláci jezdili k nám, jestli jsem ho dobře poslouchal. Takže přátelé, on přiznal, že za Babiše bylo líp.
Pan ministr Kupka chce reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.
Jen velmi stručná a jasná reakce. Ze strany železničních dopravců, tak jak jsem je informoval o tom opatření a zastropování ceny silové energie, tak zazněla jednoznačná pozitivní odezva, že to je krok, který v tuto chvíli zajistí jednak větší jistotu pro dopravce, jednak to, že budou prostě moci normálně operovat v příštím roce. Tak nevím, kde pan kolega Kolovratník takovou poplašnou zprávu vzal. Ale její šíření tedy rozhodně ničemu pozitivnímu nepřidává.
Prosím pěkně, když už tady mluvíte o číslech, tak si předtím nastudujte fakta, pane Hrnčíři. Vy jste tady mluvil o nejvyšší DPH na pohonné hmoty. A nebudu vás školit z toho, které další země v Evropě mají vyšší DPH na pohonné hmoty, než máme my. A co se týká toho, kdo kam pro co jezdí. Když snížilo Německo spotřební daň, tak jsme tady slyšeli velkou kritiku, že my jsme to neudělali. My jsme to udělali, když Německo zvýšilo, když vlastně zrušilo to snížení a zvedly se tam ceny o 9 korun na litr. A teď jezdí Němci k nám, tak o tom z vás nikdo neřekl ani slovo. A pokud se jedná o to, kdo kam jezdí co nakupovat, tak ano, možná někteří naši občané jezdí nakupovat do Polska potraviny, Poláci v této době jezdí k nám nakupovat uhlí, protože je u nás levnější než u nich a není na příděl jako u nich, protože tam jsou už dnes nákupy omezeny limitem.
Já jsem říkal, že zdaňujeme nejvyšší sazbou DPH. To znamená, my zdaňujeme pohonné hmoty tou nejvyšší sazbou z těchto tří, to je pravda. A pokud hovořím o tom, že zatěžujeme vysokou DPH energie, potraviny a podobně, tak říkám jednu z nejvyšších DPH. Ale já jsem hovořil o té nejvyšší sazbě v České republice, kterou zatěžujeme ty energie. Tak na vysvětlenou.
Nyní se již nikdo do rozpravy, obecné rozpravy, nehlásí, proto obecnou rozpravu končím. Paní zpravodajka taktéž nemá zájem. Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Ale o slovo v podrobné rozpravě se nikdo nehlásí. Pokud tomu tak je i nadále, tak končím podrobnou rozpravu. Ani od jednoho, ani předkladatel, ani zpravodajka nemají zájem a není ani o jakémkoliv návrhu možné hlasovat, protože žádný nebyl přednesen. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona a dle domluvy i přerušuji projednávání tohoto bodu, k třetímu čtení se tedy vrátíme poté, co projednáme další vládní návrh zákona, energetický zákon, v druhém čtení.
Řekneme si jasně a na rovinu, a vy to moc dobře víte, že ten hlavní faktor, který roztáčí tu inflační spirálu, jsou drahé ceny energií. Takže vaše vláda nese odpovědnost za inflaci. Vy tím, že to neřešíte, tak tu inflaci roztáčíte ještě.